Značné emoce budí i fakt, že do střelnice bylo v posledních letech nainvestováno značné množství finančních prostředků. Nemohu očekávat, že předkladatel pozměňovacího návrhu bude upozorňovat ve svém návrhu na důvody k jeho odmítnutí. Ptám se tedy: Byl jste svými odbornými orgány o možném problému informován? Pokud ano, proč jste na to neupozornil? Stačilo říci nedoporučuji. Pokud ne, jaká vyvodíte opatření, aby se podobná situace neopakovala? Za třetí. Za čtvrté. Jaké prostředky byly do střelnice skutečně investovány?
Děkuji vám, paní poslankyně. Prosím, pane poslanče.
V rámci urychlení průběhu interpelačního odpoledne svoji interpelaci na pana ministra Mládka stahuji.
Děkuji.
Dobrý den. Mám konkrétní dotazy. Pokud ano, pak si myslím, že by bylo namístě, aby ji poslanci dostali. Poslední větu.
Omlouvám se. Děkuji za to, že to respektujete.
Jako ministryně školství, pokud navštívím humanitní gymnázium, pokládám za vhodné se vyjádřit i k humanitním oborům.
Děkuji.
Takhle jsem tomu rozuměl.
Prosím, paní ministryně, máte možnost reagovat.
Ano, samozřejmě je to standardní způsob vypracování jakéhokoliv materiálu, aby měl určitou kvalitu, a bude to projednáno na březnové tripartitě v souladu s úkolem, který jsem dostala.
Nyní tedy se svou interpelací vystoupí pan poslanec Petr Bendl a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Děkuji za slovo. Kdyby se tak stalo, zdrželo by to stavby o několik let.
Máte pravdu. Co jiného můžu dělat? Ale já to taky udělám, pane kolego. Já tady nebudu dělat žádné politické tanečky. Jednoznačně je. A za limity se na Bílině bude těžit až po roce 2035, takže do té doby je spousta času.
Kdyby takhle hovořil ministr průmyslu, tak bych mu to plně podepsal.
Děkuji za slovo. Hezký den, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Jestli je to právní rozbor Ministerstva vnitra a náměstka pro státní službu pana Postráneckého? Anebo právní rozbor Ministerstva životního prostředí? Doufám, že se toto neplánuje, jako si to plánuje například MPO. Mají tam být uvedeny explicitně na rovinu, protože pokud tam nebudou uvedeny, tak budeme pořád v tomto bludném kruhu. Nad tím se, dámy a pánové, zamysleme.
Děkuji. Prosím paní poslankyni Fischerovou.
To je můj praktický poznatek, který tlumočím na základě požadavku starostů, který mi přednesli a který já jsem i předal paní ministryni.
Faktickou poznámku má paní poslankyně Marta Semelová, připraví se pan poslanec Karel Fiedler.
Já bych chtěla reagovat na pana kolegu Hovorku.
Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Karel Fiedler, řádně přihlášený do rozpravy.
Dobrý večer, i když to je řádná přihláška, slibuji, že to nebude vůbec dlouhé. Já mám v systému dva pozměňovací návrhy, krátce to okomentuji, pak se k nim pouze už jen přihlásím v podrobné rozpravě. Proto bych potom žádal o podporu toho pozměňovacího návrhu. Vím, že máme nízkou nezaměstnanost, ale bylo to tak i v dobách, kdy byla vyšší, měly problém sehnat určité profese studentů. A ta struktura toho, jaké máme vzdělávací obory, jací studenti vycházejí z těchto škol, neodpovídá úplně tomu, co potřebuje náš stát a naše hospodářství. Je to věc, která se řeší dlouhodobě, trošku to vychází ze zkušeností, které jsou na Slovensku, a myslím si, že je to věc velmi potřebná. Já se potom ke svým pozměňovacím návrhům přihlásím v podrobné rozpravě.
Než ukončím obecnou rozpravu, táži se, zda se do ní někdo hlásí. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Prosím.
Dobrý večer, dámy a pánové. Prosím kolegy, až si ho nastudují, jestli by ho nepodpořili ve třetím čtení.

Odůvodnění: V praxi dochází k tomu, že osoba jmenovaná na místo ředitele a například po třech měsících odchází vykonávat veřejnou funkci například na dobu pěti let, po svém návratu tak je ve škole ještě jeden rok a devět měsíců do naplnění doby, po které zřizovatel může vyhlásit konkurs. Navrhuje se, aby se celkové šestileté období, po kterém může zřizovatel vyhlásit konkurs na místo ředitele školy, prodlužovalo o dobu výkonu veřejné funkce.
Nyní budeme postupovat podle řádně přihlášených poslankyň a poslanců do podrobné rozpravy. Požádám tedy o vystoupení v podrobné rozpravě paní poslankyni Martu Semelovou a připraví se pan poslanec Karamazov. Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Karamazov, připraví se paní poslankyně Černochová.
Děkuji za slovo.
Zazněl tady i apel na premiéra. My jsme měli jednání s premiérem o této záležitosti. Problém zůstává stále stejný. Jestli je to vyjednatelné. Protože ty naše kompetence a možnosti někde končí. Že jsme se hádali o každé slovíčko. Ale bylo jednoznačně, kategoricky a máme na to i písemné důkazy, řečeno, že bez těchto ustanovení můžeme zapomenout na dočerpání operačního programu minulého. A že to tedy celé spadne. A byla tam okamžitá hrozba posunutí infringementu do tzv. odůvodněného stanoviska. Takže ten tlak byl obrovský, ten tlak je obrovský prostě i nadále. Jednáme, co nám síly stačí. Někde ty kompetence končí a teď jsou do těch jednání skutečně zapřaženy desítky lidí na všech úrovních.
Děkuji. Poprosím pana poslance o doplňující otázku.
Děkuji za vysvětlení, pane ministře. Doplňují otázka: Začínají prosakovat informace, že došlo k rozkrytí velmi důvěrné korespondence mezi vašimi podřízenými a orgány Evropské unie. Že je to pro nás věc zásadní.
Ta druhá otázka je spíš na pana premiéra. Samozřejmě my jsme s panem premiérem o tom jednali průběžně. A také bych řekl, že máme i z Evropské komise vždycky určitou úroveň vstřícnosti. Z pohledu toho, co říkáte - ano, také jsem něco zaznamenal. Nemám detail a nechtěl bych teď spekulovat o nějakých, řekněme, leaknutých mailech. Nikdo mě kolem toho nekontaktoval ani z Bruselu ani odsud ani od těch lidí, kteří údajně o tom hovořili.
Děkuji. Paní poslankyně Ivana Dobešová ruší svou omluvu od 16 hodin, je zde přítomna. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Hovorku, aby načetl svoji interpelaci na ministra zdravotnictví.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, já bych se chtěl zeptat na veřejnou zakázku provozování vrtulníku pro Leteckou záchrannou službu. Hodnota vychází ze znaleckého posudku Ústavu soudního znalectví v dopravě Dopravní fakulty ČVUT. Chtěl bych se zeptat: Jak je možné, že vlastně se vychází z takové vysoké ceny? Pravděpodobně se jedná o kopii ceny, která byla v předchozí zakázce na provozování v roce 2008 a která je předmětem šetření Policie České republiky. Teprve v průběhu připomínkového řízení došlo ke snížení ceny o 360 mil. korun.
Moje interpelace se týká seznamu certifikovaných kotlů pro kotlíkové dotace. Pokud žadatelé předkládají žádost o kotlíkovou dotaci na krajském úřadě, musí také uvést typ kotle, který musí být ze seznamu certifikovaných kotlů, který je volně dostupný na stránkách Státního fondu životního prostředí. Do 4. prosince loňského roku musel každý výrobce mít certifikát od nezávislé akreditované osoby. Můžou se tedy po významném uvolnění podmínek dostat na trh kotle, které nesplňují podmínky, které si jejich obyvatelé v dobré víře koupí, a budou pak ohrožovat nejenom svoje zdraví, ale také i vlastně možnost řádně naplnit podmínky dotace. A druhá otázka.
Tou je paní poslankyně Hnyková, která chce interpelovat nepřítomného ministra zdravotnictví. Prosím, máte slovo.
A 22. prosince skutečně usnesení vlády o něčem takovém hovořilo, ale ani usnesení vlády nemá přednost před zákonem. Ale to bylo až 22. prosince. A znovu opakuji, pan Geuss byl jmenován mnou 10. listopadu s účinností od 1. prosince. Ale těm zaměstnancům byla nabídnuta pracovní místa. Nechť věci týkající se případného rozdílného právního názoru několika subjektů řeší ve finále Nejvyšší správní soud. My jsme sami velmi zvědavi na to případné rozhodnutí. Ty řeší můj státní tajemník. Řeší si je po své linii. Já o nich informován prostě nejsem, jen vím, že existují. Česká inspekce nefunguje podle žádného stranického klíče. A bavme se o konkrétních podnětech na inspekci. A bavme se o těch konkrétních věcech. Oni se dneska brání. My na to nějaký názor máme, my ho hájíme.
Nyní má slovo pan poslanec Kučera, potom pan poslanec Vácha.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych v krátkosti zareagoval na velmi dlouhý projev pana ministra Brabce, ve kterém nás ujišťoval, že čistka v České inspekci životního prostředí není čistkou. Zaujala mě pasáž o tom, kolik je tam lidí z hnutí ANO či není. Ona stejnými slovy, jako dneska mluví pan ministr životního prostředí, tak mluví i mluvčí České inspekce životního prostředí, která dříve dělala mluvčí hnutí ANO. Chci říct, že samozřejmě odešla celá řada odborných pracovníků. Víme sami, že nahradit odborného pracovníka na pozicích vedoucího odboru není velmi jednoduché. Co je zajímavé, že samozřejmě odcházeli i vedoucí pracovníci oblastních inspektorátů České inspekce životního prostředí, a tady bych se už u toho trochu zastavil. To, že po nich šlapala Česká inspekce životního prostředí. Ale to, že to nedělám já, že tu souvislost nehledám, tak samozřejmě tu souvislost mohou vidět naši kolegové, novináři, občané a bude se to velice těžce vyvracet. Proč odchází vedoucí inspekce, která velice nekompromisně vystupuje proti kmotrům v Ústeckém kraji? Proč ji odvolává pan ministr Brabec? To jsou skutečně otázky, na které tady nenajdeme odpověď. A samozřejmě vystoupí pan ministr Brabec a řekne, že to není pravda. Jak dál bude působit. A možná někdy třeba za rok, za půl roku může nastat nějaká další interpelace na toto téma, už třeba s konkrétními dalšími čísly. Bohužel musím říct, že pan ministr Brabec svou aktivitou v České inspekci životního prostředí nepřesvědčil. A věřím, že konkrétně ty kauzy, které byly prošetřovány v Ústeckém kraji, neusnou. Děkuji za pozornost.
Jsem názoru, že je lepší ukončit individuální vzdělávání, pokud se zjistí, že je něco v nepořádku, než to nahlásit na sociálku, jak mi bylo sděleno při projednávání pozměňovacího návrhu zástupci MŠMT na mou otázku, co budeme dělat, pokud individuální vzdělávání nesplní svou funkci. Hlášení na sociálku opravdu nepovažuji za dobré řešení. V podrobné rozpravě se ke svému pozměňovacímu návrhu přihlásím.
Připraví se paní poslankyně Dobešová. Prosím, máte slovo. Připraví se pan poslanec Laudát.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dobrý podvečer. Dovolte mi, abych i já se vyjádřila k sněmovnímu tisku 611 v obecné rozpravě. Já se domnívám, že takto zvolený krok k dosažení povinné maturitní zkoušky není správným postupem. Tímto krokem v novele se dostáváme k tomu, že pouze některé vyjmenované obory mají zařazeny do společné části maturitní zkoušky povinný předmět matematiku. Myslím si, že záměr je to dobrý. Myslím si, že důvodová zpráva také říká, že v dalším postupném kroku bude tento předmět zařazen i do jiných dalších oborů. Myslím si ale, že z hlediska strategického je tento krok nešťastný.
Třetí pozměňovací návrh má za cíl zrušit poplatky za pobyt v mateřské škole, ve školních družinách a zrušit i školné na vyšších odborných školách. Tisíce dětí nechodí na školní obědy, protože na to rodiče nemají. Mnozí si nemohou dovolit zájmovou činnost, lyžařský kurz nebo školu v přírodě. Proto tento pozměňovací návrh. Už samotný pojem společné vzdělávání je poněkud zavádějící. Jaké společné vzdělávání, když jsou z něho vyloučeni ti, kteří absolvují vzdělávání individuální, když jsou z tohoto společného vzdělávání vyloučeni ti, kteří odcházejí na víceletá gymnázia, na školy soukromé, církevní a podobně? Ale k samému pozměňovacímu návrhu. Dojde k výraznému oslabení speciálního školství a snížení kvality vzdělání vůbec. Podle mého názoru Ministerstvo školství zbytečně a příliš podléhá nátlaku různých neziskových organizací a Bruselu. Namísto toho, aby jednoznačně podpořilo fungující kvalitní systém speciálních škol, které poskytují vzdělání podle potřeb jednotlivých žáků, namísto toho, aby předložilo těmto kritikům jasné argumenty, které prokazují opodstatněnost existence těchto škol, hází jim klacky pod nohy. Díky speciálním školám není v České republice prakticky - na rozdíl od států, které nám tak nezištně radí - negramotnost. Žáci dokončují vzdělání a mohou se vyučit, což jim umožňuje najít uplatnění na pracovním trhu. Základní školy samostatně zřízené pro žáky s LMP, tedy lehkým mentálním postižením, bývají velmi dobře vybavené demonstračními učebními pomůckami a didaktickou technikou. Pro vzdělávací oblast člověk a svět práce mívají k dispozici odborné učebny, kovodílnu, dřevodílnu, pracovny pro šití a pletení, cvičné kuchyňky, univerzální dílny, pozemky, skleníky, kde probíhá praktická příprava žáků. To na základních školách chybí. Učitelé základních škol praktických a dalších speciálních absolvovali ne nějaký rychlokurs za pár hodin, ale pětileté studium speciální pedagogiky. Abych byla správně pochopena, v žádném případě nesnižuji kvalitu učitelů na školách hlavního proudu. Jsou to vynikající profesionálové, ale mají jinou specializaci. Nejsou méně vzdělaní, ale jsou jinak kvalifikovaní, nemají vzdělání a praxi v oboru speciální pedagogika. A bohužel Ministerstvo školství ani vzdělávací instituce včas nezareagovaly na zvýšenou potřebu speciálních pedagogů a psychologů. Asistent pedagoga to nespasí. Ke střední škole mají jen doplňkové pedagogické minimum. Na školy také dolehne další administrativa. A poradenská pracoviště? Pokud se nepodaří přijmout další poradenské odborníky, bude hrozit kolaps poradenství, nestíhání zákonných termínů, formalismus, který logicky zasáhne i školy. Už teď tím, jak jim narostl počet úkolů, objektivně nestíhají a pracují na hranici možností. Nedivím se, že se někteří chystají odejít. A to tu ještě není spuštění tohoto nepromyšleného kroku. Takže na závěr. Rizik je příliš mnoho. Navíc nebyl dán žádný čas na pilotní ověření nového systému vzdělávání ani na zpracování nově upravených školních vzdělávacích plánů. Základní školy praktické stejně jako další speciální školy tady přitom mají své místo. Uvést celý fungující vzdělávací systém do právní, finanční a odborné nejistoty je hazardem se vzdělaností a povede to k devalvaci veřejného školství.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaná novela obsahuje tři podstatné změny - povinné předškolní vzdělávání, povinná část přijímacích zkoušek na střední školy a povinná maturita z matematiky, tedy samé povinnosti. Pokusím se vyjádřit názor na všechny tyto povinnosti a vysvětlit svoje dva pozměňovací návrhy týkající se povinného předškolního vzdělávání a povinné maturity z matematiky. Povinný rok předškolního vzdělávání má za cíl řešit problém, který neexistuje, aby zakryl neschopnost řešit problém, který existuje, ale je politicky velmi citlivý. Jistě, vládní návrh míří na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Navrhovaná změna pouze vytváří tlak na rodiče preferující individuální vzdělávání svých dětí. Stát si tím uzurpuje další část výchovy, aniž by za to nabídl něco na oplátku. Děti se více nenaučí, nebudou lépe připravené, nic takového. Jen přibude nepotřebné státní regulace a samozřejmě také hromada papírování pro rodiče a mateřské školy, ze kterých vláda udělá hlídače rodičů. Asi to vládu bude šokovat, ale pokud chce snížit počet odkladů nástupů do školy, tak ať zpřísní pravidla pro odklad, a pokud chce zatlačit na rodiče ze sociálně znevýhodněného prostředí, tak k tomu existují povolanější orgány veřejné moci než mateřské školy. Ty mají sloužit k výchově dětí, ne rodičů. Problematická je také druhá navrhovaná povinnost - jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Na jednu stranu bych opravdu uvítal skutečně reprezentativní testy, které řeknou, jak na tom žáci po základní škole jsou. Asi by takový trest mohl mít i formu přijímacích zkoušek na střední školy, ale spolu s tím by také mělo být řečeno, že žáci s výsledky pod určitou hranicí nemají na maturitní obory.